Upřesňuje prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby. Dále zavádí povinnou registraci útulků pro toulavá zvířata, aby všechna tato zařízení mohla být pod veterinárním dozorem.
Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 18 hodin z osobních důvodů. Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Já si dovoluji položit dotaz na předkladatele. Chápu, že asi není odpověď k dispozici ihned, ale prosím, zda by to tedy bylo možné v rámci druhého čtení.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Velmi stručně co se týká trestání Velké Británie. Myslím si, že je velká chyba, abychom záměrně se snažili trestat Velkou Británii. Ani náhodou. To, že zaznívala slova, že to Velkou Británii bude bolet, to je pravda. Bude to bolet i nás a my se musíme snažit o to, aby to bolelo co nejméně. Ale já jsem politik v České republice, hájím zájmy občanů České republiky a nehájím zájmy občanů Spojeného království. Takže pokud já budu mít na výběr, že to bude bolet víc Brity a méně Čechy, tak pro tuto variantu samozřejmě budu vždy hlasovat a budu takto postupovat. Takto to bylo míněno. Jinak nikdo nechce dělat žádné naschvály, házet klacky pod nohy, ale prostě uvědomme si, že my hájíme zájmy České republiky, českých občanů, a to je pro nás naprosto prioritní.
Ještě pan zpravodaj - faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Protože jsem učitelka, tak vím, že opakování je matka moudrosti, a proto mi dovolte, abych zopakovala některá fakta týkající se výsledku referenda, které proběhlo 23. června loňského roku a které v podstatě zahájilo proces, který byl svým způsobem jaksi ukončen, a tím nastartován výstup Velké Británie z Evropské unie, a který zásadně změní politickoekonomickou situaci v Evropské unii. Uveďme si tedy některá fakta, která brexit provází.
Paní poslankyně, já se velmi omlouvám.
Brexit bude znamenat značné snížení objemu unijního rozpočtu. Brexit tedy může mít negativní dopad na ekonomickou situaci v České republice. Podle analytiků se může v budoucnu snížit růst HDP i o několik desetin procentního bodu. Vzájemný obrat se velmi dobře vyvíjí a v současné době po roce 2001 registrujeme stále pozitivní saldo. Pro představu, vysoký přebytek obchodní bilance České republiky s Velkou Británii pokrývá téměř 30 % obchodního deficitu České republiky s Čínou. Myslím, že na základě těchto fakt nikdo nepochybuje, že odchod Velké Británie znamená především pro Evropskou unii velkou výzvu. A myslím, že to ukazoval i vývoj jaksi na politické scéně v jednotlivých zemích, které se připravovaly na volby. Velmi netrpělivě se očekával výsledek voleb v Holandsku. Není to ovšem tak, že bychom měli úplně zcela jásat a být šťastni z výsledku voleb, neboť poprvé v historii se do parlamentu Holandska, tedy v evropské zemi, dostala strana DENK, což je strana, ve které mají hlavní slovo holandští Turci. A celá Evropa se začíná zamýšlet nad tím, zda politika multikulturalismu je tou správnou cestou. Podobná situace je ve Francii, ve Švédsku, v Dánsku a v Itálii. Myslím si, že to, co provázelo výsledky referenda, že Evropa naznačovala, že bude velmi strohá a bude se snažit Velké Británii odchod znepříjemnit, nebyla správná strategie. A já jsem velice ráda, že Česká republika je zemí, která přistupuje pragmaticky k řešení rozchodu s Evropskou unií, a myslím si, že tak jak každý obchodník ví, je dobré udělat takovou dohodu, aby obě strany byly spokojené. Myslím si, že není cesta vyjednávání: pojďme nad Velkou Británií zvítězit a ukázat, že pokud se o to samé pokusí jiná země, tak se úplně stejným způsobem k ní zachováme. Myslím, že slova současného premiéra Rutteho, který řekl "pokud milujete Evropu, přestaňte snít o více Evropy, ale začněte řešit problémy", přesně vystihovala situaci, ve které jsme. A já jsem velice ráda, že pan premiér nás utvrdil, že jsme odhodili jakékoliv uraženectví a snahu o poškození Velké Británie a že začneme jednat bez předsudků o nejlepších obchodních vztazích. Byla bych ráda, aby opravdu na obou stranách na konci této cesty, kdy se vzájemně jaksi loučíme a Velká Británie odchází z Evropské unie, byly obě strany v rámci možností spokojené. Těm, kteří mě poslouchali, děkuji za pozornost.
Domnívám se, že ta úprava navržené změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky nepovede k tomu vytčenému cíli zabránit implementaci směrnice Evropské unie do českého právního řádu. A to je ta podstata, kterou jsem tady chtěl vyjádřit. Čili na jedné straně chci říci, že tvrdě nesouhlasím s tím, co nám předepisuje Evropská unie, byl bych rád, kdyby byl zachován současný právní řád a možnosti občanům, které poskytuje náš právní řád v České republice. Přesto mám pochybnosti o předloženém návrhu zákona. Nicméně budu pro něj hlasovat a podpořím jej.
Děkuji, pane předsedo. Údajně tam nebyly ani připuštěny již pozměňující návrhy, prostě nic. Dámy a pánové, Evropský parlament umí chrlit jednu regulační směrnici za druhou. Já se přiznám, že pro tento zákon ruku zvednu. Už proto, aby alespoň po mně eventuálně něco zde zůstalo, protože nikdy nevíme ani hodiny ani minuty, kdy se Evropský parlament sejde znovu a tuto směrnici ještě přitvrdí. Prosím vás, uvědomme si i tento fakt, že Evropa se někdy chová jako neřízená střela.
Tak si ji nekupujte! To riziko tady evidentně je! A ublíží něčemu, když tuto jednoduchou novelu přijmeme? No neublíží.
Vážený pane ministře, jeden přítomný, kolegyně a kolegové. Takže ještě jednou děkuji a pojďme teď k věci. Otázka je jednoduchá. Ale než na ni odpovíme, asi bychom měli odpovědět na řadu argumentů, které jsou v prostoru proti takovému návrhu. Jeden z takových argumentů je, že změna ústavního zákona je pouze populistickým činem pana ministra Chovance na získání voličů pro Českou stranu sociálně demokratickou. Zde bych chtěl podotknout, že tomu tak není. Bez vás, kolegyně a kolegové, kterých bude muset být 120, to prostě nepůjde. Musím upozornit, že občané dotčení směrnicí Evropské komise představují velkou a poměrně dobře organizovanou skupinu od Českomoravské myslivecké jednoty přes kluby vojenské nebo policejní historie až po sportovní střelce, kteří velmi bedlivě sledují chování politiků a zcela jistě budou v letošních parlamentních volbách rozhodovat i podle toho, jak se politici proti této směrnici Evropské komise postaví. Hovoříme cca o půl milionu lidí, kdy jen držitelů zbrojních průkazů je více než 300 tisíc.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ne tedy pana Pilného, ale pana Plíška, vaším prostřednictvím. Bylo tady řečeno něco o nějaké symbolice. Na úvod chci uvést takovou možná jenom statistiku. Protože tak jak tady bylo řečeno, naše zákony, které se týkají zbraní a střeliva, jsou jedny z nejlepších na světě. A skutečně mi hlava nebere, proč to Evropský parlament vůbec nevzal v úvahu. Já nejsem ve střetu zájmů. Zbraní jsem si v minulosti své profesní užil až až. Na to, aby mohl bránit své blízké, svůj majetek, své přátele, svou vlast. Mrzí mě, že návrh zákona, a to tady říkám na adresu pana ministra, tak jak byl původně předložen, nebyl před jeho předložením dostatečně projednán s námi jako poslanci. Minimálně tedy na výboru pro obranu a pro bezpečnost, protože bychom se možná vyhnuli i některým zbytečným diskusím v této chvíli. Je nutné otevřeně přiznat, že uvedená legislativní iniciativa je, a to tady je patrné, reakcí, a to už jsem říkal, na bohužel velmi nešťastný a dle mého osobního názoru i nekompetentní návrh Evropské komise a hlasování většiny poslanců v Evropském parlamentu. Pokud neučiníme a nezrealizujeme celou řadu dalších, stejně nebo svým dopadem i významnějších legislativních a exekutivních kroků, nic pozitivního se v tomto smyslu v konečném efektu nestane. Bohužel musím konstatovat, že ani po dvou a půl letech jsem se zde ve Sněmovně nesetkal pro realizaci této ambice s jakoukoliv podporou. Obnovení Svazu brannosti je dalším krokem, ke kterému bychom měli přistoupit. To je to, o čem hovořil pan ministr obrany. Stejně tak budu věnovat ještě větší pozornost nikoliv nárokům na pouhé zvyšování početního stavu bezpečnostních sborů, ale především efektivitě jeho výcviku a vybavení bezpečnostních sborů, snížení administrativy a přesunu řady úředníků v uniformách zpět na ulice. Stejně důkladnou pozornost budu věnovat zákonné normě ošetřující činnost soukromých bezpečnostních služeb v rámci té sebeobranné schopnosti země čelit krizovým situacím. Do této chvíle opět se pro jeho realizaci mimo práce odborné skupiny, kterou jsem měl tu čest iniciovat a řídit, neudělalo vůbec nic. Důvodem je evidentní resortismus, obava o části rozpočtových kapitol toho kterého resortu. Takže ubývají nám střelnice. Nemohu při svém rozhodování nebrat v úvahu i současnou bezpečnostní situaci, důsledky neřízeného migračního pohybu osob v Evropě, nechráněnou hranici schengenského prostoru, zvyšující se intenzitu teroristických útoků v Evropě.
Konkrétně od britské strany očekáváme zaslání všech relevantních dokumentů, které souvisejí s případem, včetně samotného rozsudku. Očekáváme ujištění, že národnost Zdeňka M. neměla žádný vliv na konečný verdikt britského soudu, a očekáváme informace o tom, jaké případné mimořádné opravné prostředky lze ještě využít. Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království přislíbilo na naši nótu odpovědět v průběhu tohoto týdne. Zastupitelský úřad v Londýně se zároveň ve věci případu Zdeňka M. obrátil na vrchního státního zástupce, který přislíbil osobní schůzku k vysvětlení pozadí soudního líčení a k možnostem dalšího postupu. Uvedené schůzky by se měli účastnit také právní experti z České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí je zároveň v pravidelném kontaktu se sestrou zabitého českého občana, která se snaží maximálně asistovat v dalším postupu vůči britským orgánům. Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr svého vystoupení bych vás rád seznámil s tím, jak teď bude vypadat proces vyjednávání o brexitu. Nyní se mezi členskými státy Evropské unie budeme muset shodnout na zadání pro Evropskou komisi. Evropská komise bude zmocněna k jednání s Velkou Británií. Přesné zadání bude předmětem jednání během následujících několika týdnů. Schvalovat by se mělo na mimořádném jednání Evropské rady. To mimořádné jednání Evropské rady bylo svoláno na 29. dubna. Na Evropské radě budu usilovat o to, aby zadání Evropské komisi odráželo v maximální možné míře i české zájmy. Pozici vlády na toto jednání jsme připraveni představit ve výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny před jednáním Evropské rady. Na schválení pokynů na Evropské radě naváže potom druhý krok. Tím bude přijetí vyjednávacích směrnic. Tyto směrnice vymezí pozici Evropské unie v jednotlivých tématech ve větším detailu. Směrnice budou projednány v pracovních orgánech Rady a budou přijaty Radou pro obecné záležitosti. Teprve na tomto základě budou zahájena samotná vyjednávání s Brity. Dámy a pánové, jak jsem již uvedl, naším hlavním cílem v celém procesu bude hájit zájmy našich občanů, hájit zájmy České republiky. Znovu chci připomenout, že se v tuto chvíli nacházíme na samém počátku dvouleté vyjednávací lhůty. Naši pozici budeme muset průběžně zpřesňovat a upravovat. Mohu vás ujistit, že jsem připraven českou pozici hájit a samozřejmě i nadále průběžně informovat orgány Poslanecké sněmovny o tom, jakým způsobem se jednání vyvíjí.
Děkuji panu předsedovi vlády za jeho vystoupení k druhé části projednávání. Poté pan poslanec Fiala, poté paní poslankyně Dobešová, Marek Černoch a další, jak jsou přihlášeni. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala. Takže pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem taky rád, že je tento bod zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, možná jsem ještě raději než pan premiér, a vítám to, že se můžeme bavit o pozicích vlády k brexitu a souvisejícím problémům. Ty informace se k nim dostaly až v posledních dnech a většina až dnes.
Policie, prvosledová hlídka, přijede, zjistí, že uvnitř jsou dva až tři ozbrojení muži, a zákrok není schopna provést. Další dvě hodiny. Takže i ze současné právní úpravy je zřejmé, že stát s účastí občanů na zajišťování bezpečnosti počítá, a povýšení tohoto práva na ústavní princip je jen odpovědí na nesmyslnou politiku Evropské unie. Odpovědí na samém počátku mého proslovu položenou otázku, zda potřebujeme změnu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Odpovídám jednoznačné ano.
Nejprve s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, potom pan poslanec Grospič.
Vždyť přece na tom se nic nemění! A vůbec nám v tom bránit nebude. Anebo tomu nerozumím a pojďte nám prosím pěkně pane poslanče, říct, v čem to ta legislativní předloha změní. Ta to nezmění v ničem!
Teď byl pan poslanec Ondráček - faktická poznámka.
Vážený pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, to, co jste zmiňoval za a) a b), tak za b) je správně.
Prosím pana poslance Lanka, který je dalším řádně přihlášeným do rozpravy. Připraví se pan poslanec Plíšek.
Hned na úvod se musím přiznat, že i já jsem prakticky ve střetu zájmů, i já jsem držitelem zbrojního průkazu. A ano, i já jsem držitelem a majitelem zbraně, která má například teleskopickou pažbu nebo má zásobník na 30 nábojů. Rozhodně se nedá interpretovat tak, že se mají všichni ozbrojit. Neznamená to, že by se pravidla pro pořízení zbraně nějak zmírňovala, a už rozhodně se to nedá vykládat jako výzva, jak jsem také někde zaznamenal, zastřel si svého teroristu. Už tady zaznělo, že český zákon o zbraních a střelivu je jeden z nejlepších možná i v celosvětovém srovnání. Podmínky pro získání zbrojního průkazu a následně i zbraně jsou poměrně přísné a my chceme pouze to, aby to tak zůstalo. Tak jak to je. Zmiňovaná směrnice, o které se tady bavíme, je totiž špatná. Obsahuje nesmysly jak z ideologického hlediska, tak z technického. Já mám pro Evropskou komisi informaci, která jí zřejmě nedošla. Nemluvě o tom, že získat nelegální zbraň na černém trhu je jednodušší, rychlejší a levnější než si ji pořídit legálně. Ani nemusím dodávat, že když odzbrojíte slušné lidi, tak zbraně zůstanou jenom v rukou těch neslušných. Tato směrnice postihne legální držitele střelných zbraní, ne teroristy. Teroristů zatím naštěstí ne. A věřte, že všichni bedlivě sledují, jak se v souvislosti s tímto návrhem zachováme. Bojí se totiž, že tato směrnice je jenom prvním krokem, a za chvíli budeme mít zakázány i nože, což už je mimochodem realitou v některých členských zemích Evropské unie. A vzhledem ke zkušenostem s odborností a fungováním Evropské komise se bojí právem. Ne, nechceme dělat z České republiky Divoký západ, ani Divoký východ, je ale fakt, že současná bezpečnostní situace v Evropě není dobrá a jen tak lepší asi nebude. Je fakt, že teroristé si vybírají zejména měkké cíle a jsou to oni, kdo určuje místo, čas a způsob provedení. A je fakt i to, že policie, i kdyby měla neomezený rozpočet, nemůže mít své lidi všude a hned. A v případě útoku hrají roli i vteřiny. Ono se stačí podívat, jak dlouho řádil terorista s nákladním vozem na promenádě ve francouzském Nice a jak dopadl obdobný pokus na autobusové zastávce v Izraeli. Tam ozbrojený občan naprosto správně nejdříve vyhodnotil, jestli nejde jenom o dopravní nehodu, a když se terorista za volantem začal otáčet, aby přejel další lidi, tak tu jeho snahu rázně a definitivně ukončil. Ano, s největší pravděpodobností měl za sebou příslušný výcvik, jak už bývá v Izraeli zvykem.
Vláda přijala souhlasné stanovisko. Já bych také chtěla vědět, jestli je doloženo, jaké procento doktorandů je odkázáno pouze na toto stipendium.
Hlásí se s přednostním právem do rozpravy.
Za prvé platí to, že Ministerstvo školství bude usilovat o zvýšení doktorských stipendií. Maximální dopad do státního rozpočtu se odhaduje na 100 milionů korun z hlediska zdravotního pojištění, takže zpracováno to samozřejmě je.
Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní v rozpravě s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Putnová.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Naším cílem by mělo být, aby všichni doktorandi měli takové životní podmínky, aby se mohli plně věnovat své výzkumné práci.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Stanjura. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Nechci dělat soudce v tomto sporu, ale mám dotaz na paní ministryni školství. Uplatnili jste například v rámci připomínkového řízení tuto věc, kterou načetla paní poslankyně Bohdalová? Vedli jste o tom debatu? A pokud ne, proč? A není to jediný pozměňovací návrh, abych byl spravedlivý. Vím, že je to možné, je to legitimní. Nevídaný! A kdyby aspoň útočila vláda jako celek po řádném legislativním procesu. Vím, že je těžké se tomu bránit, je před volbami. Ale zvýšení mandatorních výdajů je v zásadě jednosměrka. Desítky miliard ročně, což je více než 200 mld. za jedno volební období. Až budeme hlasovat o veškerých zvýšeních mandatorních výdajů, tak se ptejme. Prošlo to řádným připomínkovým řízením? Měli všichni šanci se k tomu vyjádřit? Nebo je to ad hoc nápad z volebního štábu?
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Fiala a poté paní poslankyně Bohdalová. Prosím.
Je odpovědností vysokých škol, aby přiřazovaly stipendia, stát ani ministerstvo nestanovuje doktorská stipendia, je to jenom ukazatel rozpočtu. Všechno ostatní je placeno ze stipendijních programů vysokých škol. Zároveň u úvah o finančním zabezpečení je důležité, aby stipendia nebyla vynakládána jako náhrada mzdy, protože na tohle mohou chodit kontroly ať už z inspektorátu práce, nebo z finančního úřadu. Stipendium nekryje náklady na odvedenou výzkumnou nebo výukovou práci, kterou doktorandi na školách dělají. Souhlasím s tím, že doktorandi mají být zabezpečeni, ale je to odpovědnost vysokých škol. Nemáme se tady co plést do toho, jak tyto položky detailně vypadají.
Jako další vystoupí s faktickou poznámkou v rozpravě pan poslanec Fiedler.
Zareaguji na příspěvek kolegy Stanjury, který tady okomentoval to, jak probíhá projednávání tohoto návrhu zákona.
Já jsem si myslel, že všichni ti, co se podepsali pod ten návrh zákona, mají jednu jedinou ambici, a to by prošel. Hledali jsme tu blokační většinu. Tam žádná šance na získání blokační většiny prostě nebyla. Šance získat blokační většinu pro tuto normu prostě a jednoduše nebyla. Bohužel ani Slovensko, které v té době bylo předsedající zemí Evropské komise, se k tomu našemu návrhu nepřipojilo.